O tom budu podrobněji hovořit v tom bodě dva, skupiny lidí, které zůstaly bez vládní pomoci, a jenom velice stručně připomenu, o jaké skupiny lidí se jedná. Zejména jde o zhruba 150 tisíc osob, které pracovaly na dohody o provedení práce, o pracovní činnosti a odváděly pojistné. Stejně tak jsou další klíčový aspekt lidé v exekucích. A bohužel exekucí určitě nebude ubývat v současné krizové době. A třetí věc, zatím jsme vynechali z podpory ty lidi, kteří jsou živnostníci, ale měli malý úvazek. Takže OSVČ, jejichž dominantním příjmem bylo podnikání, tam došlo k výraznému propadu, ale měli jakýkoliv malý úvazek, tak s výjimkou pedagogických pracovníků, pedagogických činností teď jsou zase ponecháni na holičkách. Tím tedy jenom shrnuji, které skupiny považujeme za opravdu opomenuté, a rádi bychom je řešili teď, aby později nebyly ty dopady mnohem hlubší.
Nyní tady mám jednu faktickou poznámku, takže vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák.
Není možné zahájit plošné testování v podniku na základě toho, že tam jsou dva nakažení. Takže to je první věc. Jenom bych chtěl říct, ukažte mi, kde jinde za tak krátkou dobu bylo takové množství v České republice otestováno. Samozřejmě netvrdím, že neselhalo vedení OKD, které nebylo schopno zajistit potřebné odstupy, rozestupy lidí, kteří přišli k tomu testování, to nepopírám, ale to, co se udělalo, bylo skutečně výjimečné. Tady zaznělo, že chytrá karanténa nezafungovala. Takže bych chtěl říct, že jestli někde funguje chytrá karanténa, tak v daný okamžik tam, kde má, a díky tomu se pečlivě dohledávají všechny kontakty. My to sledujeme. A já tady nehájím OKD. A bude muset se to napravit. To, že se nezastavila těžba dříve, to je samozřejmě věc, která zase se nedá úplně jednoduše hodnotit teď.
Nyní mám tady dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, máte dvě minuty. Prosím, máte slovo.
Jde o to, že to je jediné velké ohnisko, ta Karviná, je to takový zkušební prubířský kámen, jak to zvládneme. Proto na to upozorňuji. Proč jsou ty doly tak specifické? Jsou tam lidé blízko u sebe, vlastně proudí vzduch takovým způsobem, že to riziko nakažení je mnohem vyšší. Protože toto pracoviště je tak speciální a z hlediska rizika přenosu nákazy velmi riskantní, na to od poloviny března paní Klusová, tamější pirátská zastupitelka, upozorňovala. A ten výsledek jsme si už popsali. Takže já opravdu odmítám tady nějaké obviňování z toho, že bych šířila nepravdy. Nebo také byl zrušen ten třísměnný provoz, který také napomáhal tomu oddělení kontaktu lidí.
Nyní dvě faktické poznámky. Pan poslanec Marian Bojko a připraví se pan poslanec Ivo Vondrák.
Děkuji za slovo. Já se chci nepřítomné paní ministryně - což je velká škoda, že tady není - zeptat na její vyjádření z konce března, kdy uvedla, že pracující na dohodu mají mít příspěvek jako OSVČ. Jde o kompenzační bonus, Piráti ho navrhovali opakovaně v nižší výši než pro živnostníky, a od té doby se bohužel nestalo vůbec nic. Přitom je několik set tisíc lidí, kteří nemají žádné významnější úspory, a z nich řada pracovala právě na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Nebyl to pro ně přivýdělek, byl to hlavní zdroj příjmů. Jestli ministerstvo přehodnotí smysluplnost přiznávání 50korunové dávky. Jestli ministerstvo navrhne revizi systému dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Budu ráda za odpovědi.
Děkuji vám. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Mihola s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu, který je rovněž nepřítomen.
Přesto se zdaleka ne všichni žáci připojili nebo byli online. Učitelům i rodičům patří poděkování, jakým způsobem se k online výuce postavili, jak ji zvládli a dále zvládají, byť pro ni nejsou ani zdaleka ideální podmínky. Protože se bohužel může pandemie vrátit nebo může přijít nějaká jiná epidemie nebo kalamita, je zřejmé, že online výuka musí zaujmout pevné místo v českém školství a musí mít také oporu ve školském zákoně. A to využití je samozřejmě širší pro nemocné, dlouhodobě nepřítomné a podobně. Nabízím v této věci aktivní spolupráci. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Myslím si, že i současná krize nám ukázala, jak potřebujeme právě rychlá data. Víme, že podobné dezinformace fungují i v jiných oblastech, jako je očkování, celá řada dalších.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Nepředstavují, což je to nejpodstatnější. Čili můžu prohlásit, že neexistuje žádný vědecký důkaz.
Prosím, máte slovo.
Takže budu moc ráda, když ministerstvo v tom bude velmi aktivní.
Já jsem předseda Rady pro vědu a výzkum. A tam je profesor Špičák, je tam pan prorektor Konvalinka, tam vznikla ta debata o té vakcíně, taky jako nešťastná. Takže za ten čas u nás zemře na rakovinu téměř pět lidí. Každý den zemře asi 74 lidí na rakovinu. Naše největší smrtnost jsou infarkty. Pana profesora Štěrbu jsem poznal ještě dávno, když byl na dětské onkologii, což je samozřejmě hrozný zážitek. Takže já mám plno projektů v zdravotnictví. A samozřejmě pan ministr má strašně moc své práce, a já bych se chtěl v rámci té Rady pro vědu výzkum soustředit na vědu. Moc tu rakovinu neřeší. Takže tomu se chci věnovat. Tak jak mise na Měsíc, tak oznámili misi proti rakovině. A já bych chtěl také řešit takovýto projekt, protože si myslím, že je tady velký potenciál. Máme skvělé vědce. Je potřeba se podívat a určitě je tam možnost investovat do technologií, které ještě nemáme, nebo přístrojů, které ještě nemáme. Pro mě to zdravotnictví je priorita. Myslím, že ten vir, jsme viděli, jak důležité je zdraví a všichni zdravotníci jak jsou pro nás důležití, a sestřičky a všichni. A on je vědec.
Poslanec Válek, předpokládám, bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím pana premiéra o odpověď na tento doplňující dotaz.
V tom zdravotnictví samozřejmě máme co dělat. Víte, kolik vaše nemocnice si vezme na tu porodnici příští rok? A všechny ty vaše projekty, lékárna, a tak dále. A berte to tak, že pan Prymula mi bude pomáhat v těchto aktivitách. A je plno věcí, o kterých my ani nevíme. Pan docent Hajdúch má také nějaký projekt, já tomu nerozumím, o těch izotopech, nebo co to je, takže to chci podpořit, ale nechci nic přesouvat ani budovat. Protože jsme si zažili takový boj v Bruselu o centrum umělé inteligence, kde nakonec jsme byli jediná země, která podala dvě nabídky, protože se neuměli domluvit. Takže domluvme se, a myslím, že to bude mít výborné výsledky.
Prosím o lepší dodržování času.
Docházel nám i další zdravotnický materiál, který se dříve standardně nakupoval v Evropské unii, například u výtěrových sad. Takže když dneska můžeme v trošku větším klidu rekapitulovat, tak jsem přesvědčen, že jsme zvolili jediný možný způsob a nebyla jiná alternativa. Fakt číslo jedna, ten už jsem tady zmiňoval. V České republice od českých výrobců na začátku krize neexistovala adekvátní nabídka osobních ochranných prostředků. S plnou vážností vám tady znovu říkám, že ty ochranné prostředky, které jsme potřebovali pro naše lékaře, zdravotníky, hasiče, policisty a všechny ostatní občany naší země, jsme v České republice v požadovaném množství a čase nakoupit nemohli. A některé typy ochranných prostředků v České republice nebyly vůbec a nejsou k dispozici ani dnes, více než dva měsíce po vyhlášení nouzového stavu. My jsme se jako vnitro snažili nakupovat souběžně s těmi velkými dodávkami z Číny od českých výrobců, ale k dispozici byly maximálně desítky kusů od jednotlivých výrobců, a ještě v některých kategoriích. Pro každého jednoho zdravotníka jsme potřebovali oblek, dvoje rukavice, brýle, ochranný štít, návleky na boty. A byla to právě Česká republika, která na základě urgentních proseb o pomoc dodala ochranné obleky z těch našich dodávek na Slovensko, do Itálie, do Slovinska, do Severní Makedonie nebo do San Marina. Vláda se rozhodla této alternativy využít a objednala ochranné obleky pro armádu České republiky. Do dnešního dne tyto obleky nebyly doručeny. Takže fakt číslo dvě. Nákup ochranných prostředků nebyl možný z jiné země Evropské unie a ochranné prostředky nešlo plnohodnotně zabezpečit ani cestou Evropské komise, ani cestou Severoatlantické aliance. Jak Evropská komise, tak NATO neměly žádné evropské krizové kapacity a alternativy dodávek nabídnuté členským zemím také vycházely z nákupů v Číně. Všichni dodavatelé navržení Severoatlantickou aliancí pocházeli z Čínské lidové republiky. Ochranné obleky dosud nedorazily, smlouva na ochranné rukavice v rámci NATO byla pro nedostatek tohoto zboží zrušena. Důvodem je, že se stále vyhodnocují ceny a otázkou je velmi dlouhá dodací doba. Česká republika svůj zájem potvrdila a vyjádřila svůj zájem o dodávku ochranných brýlí, masek, respirátorů a ventilátorů. Zdravotnické prostředky byly rozdělovány podle klíče potřebnosti vytvořeného evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC, Česká republika do toho programu zařazena nebyla. Česká republika by samozřejmě v budoucnosti ráda využila pomoc NATO a Evropské unie, ale věřím, že se tyto organizace poučí z toho, co jsem teď říkal, a na příští krizi budou lépe připraveny. Třetí fakt. Ministerstvo vnitra pořídilo ochranné prostředky v Číně v rámci daných časových možností v potřebném množství, v adekvátní kvalitě a adekvátní ceně. Ani Evropská komise, ani Severoatlantická aliance nebo prezident Spojených států amerických nenašli jiné řešení. Čínský trh byl přehlcen globální poptávkou, nezdravou soutěží nakupujících zemí, nedostatečnou kapacitou certifikovaných zdravotnických výrobků pro podobnou situaci, nedostatkem materiálu pro výrobu zdravotnických prostředků v takto krátkém časovém období a nedostatkem přepravních kapacit včetně přehlcení letového prostoru.
Skupina těchto dětí je obrovská. A já mám řadu konkrétních dotazů, které asi nemá smysl tady číst. Já jsem je zpracoval písemně a přichystám je jako součást asi písemného dotazu, protože když je tady budu číst, tak se bude na ně panu ministrovi těžce odpovídat. Principiálně se domnívám, že by stálo za zvážení zřízení center komplexní péče o děti s neurovývojovými vadami. A chtěl bych se zeptat, jestli o tom neuvažuje ve spolupráci ministerstev školství a zdravotnictví. Čímž, ať jsem tedy pragmatik, se zvyšuje jejich nasazení na trhu práce a zvyšuje se tím pádem výběr daní státu. Ať to máme ekonomicky provázané. Na toto centrum byly stížnosti v Jihomoravském kraji na městě a ty stížnosti v podstatě nejsou řešeny. Děkuji.
Dalším v pořadí je pan poslanec Munzar, ten je omluven. Pan poslanec Ondřej Polanský není přítomen. Pan poslanec Jan Farský není přítomen. Pan poslanec Jiří Valenta není přítomen. A pan Jiří Mihola je přítomen. Takže pan Mihola bude interpelovat pana vicepremiéra Karla Havlíčka.
Mám dotaz na pana ministra, vicepremiéra Karla Havlíčka. V jakém stadiu je příprava transformace Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost? Tento krok je nezbytný s ohledem na pomalost výstavby dálnic, a proto kladu i podotázku. Sám považuji takový rozumný termín do dvou let. Na legislativních změnách, které jistě budou tento proces doprovázet, jsme ochotni jako konstruktivní opozice participovat s cílem zlepšit a zrychlit dopravní dostupnost pro celou naši zemi. Od této změny očekáváme i větší odpovědnost, a to zejména z hlediska profesionality lidí. Pracovníci v nově vzniklé akciové společnosti budou moci být za kvalitní práci i lépe zaplaceni, což přispěje k větší profesionalitě. To samozřejmě dnes nejde, protože ŘSD je příspěvkovou organizací.
Děkuji.
Děkuji. A já mám dobrý pocit z toho, že se na hospodářském výboru postupovalo velmi konstruktivně a že skutečně všichni odhodili trošku ty politické šarvátky a dívali se na to věcně, protože tady budujeme zákon, který tady bude pro další generace. Buď ho uděláme dobře a všichni další, kteří tady budou vládnout, tak budou mít jednodušší situaci. Anebo to uděláme špatně a budeme se tady, nebo někdo jiný za pár let, bavit možná úplně stejně. My to skutečně kontrolujeme na denní bázi. Je to opravdu velký projekt a je třeba ho opravdu velmi, velmi dobře promyslet. Musíme se do toho terče trefit a musí se opravdu velmi, velmi dobře promyslet. Navíc prostě vytváříme tady službu. Což jsou celkem důležité věci, které možná v první fázi se zdají jako podružné, ale ve finále je to zcela zásadní pro rozpočet a pro ceny a tak dále. Můžeme to vytvořit, nějaký prostě i výbor parlamentní, který se na tom shodne, a my to budeme chtít prezentovat, jako třeba teď prezentujeme Dukovany. A chceme to s předstihem, než se spustí ta vlastní příprava, ukázat všem parlamentním stranám a říct ano, prostě toto je cesta, která je dělatelná pro všechny. Tak asi s tímhle bychom rovněž přišli s nějakým předstihem a diskutovali bychom to.
Já už bych chtěl jenom poděkovat panu vicepremiérovi za odpověď. Přeji hodně úspěchů tady v té věci, která se týká nás všech.
Já vám děkuji. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.
Na jedno místo je tam šest klientů, řekněme. Nejsou to sedmnáctiletí Afgánci, sedmnáctiletí Pákistánci, které zmiňujete. Řekové nás sami požádali, abychom jim pomohli se 40 dětmi. Podnikatel Kvido Štěpánek se vyjádřil a přislíbil, že pokud bude potřeba nějaké finanční podpory, takže tento program podpoří.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tam jste ty finance navýšil, za což vám děkuji, nicméně odpověď, jak to bude v dlouhodobém horizontu, je pro mě neuspokojivá.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Zbývající částka bude k dispozici k rozdělení na základě další výzvy a ta výzva by měla být vypsána v druhé polovině roku. Vy jste se ptala na kulturní politiku. V této chvíli není. Na to nemám prostředky ani sílu to teď slíbit.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ministr zemědělství avizuje, že do boje se suchem půjdou miliardy korun, a přitom současně probíhají dvě kauzy, které obě svým smyslem jsou proti současným poznatkům i současným strategiím, které prosazuje Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí, a tím je zpomalení odtoku vody z krajiny a zvýšení schopnosti krajiny zasakovat vodu. V této lokalitě byl tento mokřad vysušen a způsobila to zemědělská firmy ZEMOS, která patří do koncernu Agrofert, přestože došlo předtím k dohodě s Českou inspekcí životního prostředí, že to ta zemědělská firma dělat nemá, že tím porušuje zákon. Moc nevím, proč vlastně v této době dělají takového úpravy. Takže na to se ptám ministra zemědělství.
My jsme tady měli skvělou firmu Léčiva. Ano, to je jedna z věcí, o které se chci bavit v rámci naší Rady pro vědu a výzkum. Ale nevím, mě to celkem zklamalo. Takže máme plno vědců, kteří měli v rámci koronavirové krize různé dobré projekty. Tak určitě bychom se měli o tom bavit. Já myslím, že ta naše vědecká základna je výborná. A měli bychom o tom přemýšlet. Takže na tom bychom měli pracovat, já myslím, že pan Havlíček ví, co má dělat. My naše podnikatele podporujeme, aby investovali. Co na to říct? Jako těch chyb, které jsme nadělali, je strašně moc. A já nevím teďka, v jakém čtení je ten zahrádkářský zákon. Není to v čtení ještě? Ale já nejsem asi ten pravý člověk, který tady má přednášet, co je potřeba dělat. Já bych doporučil spíš tu interpelaci na pana ministra Tomana.
Máme poměrně značně snížené chovy hovězího dobytka a vepřového, tím pádem nemáme dostatek hnojiva, musíme tato hnojiva používat. Samozřejmě že ta produkce bude tomu snížení přímo úměrná a budeme se dostávat do čím dál tím větších problémů.
Potom budete o mně slyšet a budu svobodnej. A je to lež. No a to je ten problém. Ale pan Jurečka je na to lepší odborník. Potom zjistíme, že vlastně nic moc se u nás neurodí, a budeme mít problém. Takže to nebyl vir. Takže příště.
A nyní pan poslanec Jurečka se bude ptát na věci ohledně trvalého úložiště jaderného odpadu.
Zdali vy jako premiér se o to zajímáte a případně řešíte tyto otázky. Může to mít dopady na životní prostředí.
Než dám slovo dalšímu v pořadí s přednostním právem, přečtu omluvy, protože se mi to tady celé nahromadilo. Takže zrušení omluvy pana poslance Petra Pávka ve středu 27. května od 12 hodin do konce jednacího dne a ve čtvrtek 28. května od 9 hodin do konce jednacího dne. Dále pan poslanec Jiří Kobza se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Pane předsedo, máte slovo.
Já vám děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat, že bylo umožněno díky podpisům poslanců dnes tuto mimořádnou schůzi mít.